Zadeváté odstranění legislativně technických či terminologických chyb a duplicit či jinak nadbytečných ustanovení. Účinnost změny zákona o základních registrech se navrhuje stanovit na 1. července 2020, aby bylo možno nastavit procesy zpracování nových referenčních údajů. Lze však předpokládat prodloužení těchto termínů. To je asi k představení.
Děkuji paní ministryni. Prosím. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Petra Pávka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. A nyní prosím znovu pana poslance Pávka. Děkuji panu poslanci Luzarovi, že zastoupil.
To jsem velmi rád, že prošlo.
Máte slovo, pane poslanče.
Vážené kolegyně, kolegové, tady zazněla od mého předřečníka jedna velká nepravda. On totiž řekl, že ten důchod - a myslel asi starobní důchod - je sociální dávka. A potvrdil to Ústavní soud a vedlo to k malé důchodové reformě. Takhle vy to vidíte.
Děkuji. Teď tady mám ještě dvě faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já jsem ho pečlivě poslouchal, dával tady určité příklady. Já bych chtěl vědět, kdo mu psal ten jeho projev. Tomu nevěřím. A za druhé. Vy jste mě urazil. Já mám taky dvě děti a myslím, že jsem je vychovával stejně jako moje žena.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já už tady několikrát opakuji, že nerozumím tomu, proč je důchod valorizován v procentech. Chtěl bych se obrátit na paní Maláčovou, jestli by to dokázala vysvětlit. Protože tím se rozevírají nůžky neustále mezi těmi menšími a většími důchody. A reaguji také na to srovnání s úrazovým pojištěním. Úrazové pojištění, tam jste jednorázově odškodněni, nic se tam nevalorizuje, kdežto toto je průběžný důchodový systém, který valorizujeme. Proč ho valorizujeme? Protože rostou mzdy, takže je to přímo úměrné inflaci. Proto přidáváme postupně důchodcům, kteří odešli dříve do důchodu. Co to má co společného se zásluhovostí? Vždyť zásluhovost byla zohledněna už při výměře důchodu. Podle mě to logiku nemá v procentech.
Zatím poslední faktická.
Já tady podtrhnu slova svého předřečníka pana Španěla. Takže tady budu reagovat na slova svého předřečníka pana Plzáka. A ne každému se podaří, aby měl vysokoškolské vzdělání. Vezmu příklad své maminky. Ročník 1934, celý život, protože byla rozvedená, pracovala jako šička, starala se o dvě malé děti a má důchod 8 tisíc korun měsíčně.
Děkuji. A ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Pavel Plzák.
Já nechci zdržovat, ale když to domyslím do konečného řešení -pokud budeme valorizovat pořád o stejnou částku, tak za chvíli budeme mít všichni ten důchod stejný, nebo minimálně rozlišný. Nezlobte se na mě. Je to pojištění? A já jsem řekl jasně, plnění musí odpovídat, kolik tam dala ta šička. Je tam určitý princip solidarity, solidárnosti, to tady máme.
Další faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Španěl.
Nejsem žádný vzdělanec, ale matematiku mě učili na škole. Jak může po valorizace pevnou částkou dojít k tomu, že důchody se srovnají? Co to mlátíte za slámu?
Děkuji.
Takže pan poslanec Josef Hájek se rozhodl reagovat, tak prosím, vaše dvě minuty.
Já jsem v diskuzi řekl svůj názor. Takže si myslím, že pokud byl v roce 2014 důchod ve výši 12 tisíc, tak může být dneska maximálně 14 tisíc. Takže si myslím, že jsem měl pravdu.
Dvě faktické poznámky.
Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen do obecné rozpravy v tuto chvíli jako poslední. Prosím.
Já jsem rád, že Ministerstvo spravedlnosti celkem vyšlo vstříc snaze poslanců být zcela minimální proti rozlétnutým návrhům pana ministra Pelikána. Chtěl jsem v obecné rozpravě zdůvodnit ještě jeden návrh, který pak podám v rozpravě podrobné, jak už tady bylo řečeno panem kolegou Chvojkou, který směřuje přesně obráceným směrem, který chce zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách větších obchodních společností. Já se domnívám, že to je věcí těch obchodních společností, jestli chtějí, nebo nechtějí zastoupení zaměstnanců. Vládní návrh říká, musí být alespoň jeden zástupce zaměstnanců. Ale znamená to pro ně organizovat uvnitř těch společností volby, vymýšlet všechny volební systémy a další otázky, což pro ně není zdaleka triviální, a pak už je jim vlastně jedno, jestli je volený jeden, nebo třetina. Zřejmě v řadě případů to účelné je, zejména u státních nebo polostátních podniků je účelné, aby zaměstnanci byli zastoupeni. To už nejsou ti staří odboráři, které jsme znali.
Já také děkuji. To byl poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy, a pokud se nikdo nehlásí z místa, což nevidím, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se navrhovatelky a zpravodajů, jestli mají zájem o závěrečná slova, ale není tomu tak. Také nepadl žádný návrh, který bychom v tuto chvíli měli hlasovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu.
Ono to pak vytváří takové koheze, kdy to jde, kdy to nejde, když je to velká společnost nad 500 zaměstnanců.
Také děkuji a nyní prosím pana poslance Strýčka, který je další přihlášený do podrobné rozpravy. A prosím o zachování klidu v sále.
Děkuji za slovo. Tyto úpravy jsou samozřejmě konzultovány a jsou činěny po dohodě s Ministerstvem spravedlnosti. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji a prosím paní poslankyni Maříkovou, připraví se pan poslanec Výborný. Děkuji a prosím pana poslance Výborného.
Děkuji za slovo.
Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bendu, který je jako poslední přihlášen do podrobné rozpravy. Prosím. Ptám se opět navrhovatelky a zpravodaje, případně druhého zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Ale není tomu tak.
Vážená dámy a pánové, za SPD jasně řeknu hned v úvodu, že kdykoliv podpoříme každé zvýšení starobních důchodů pro ty, kdo mají odpracovaný nárok nebo jsou a byli v čase před starobním důchodem nemohoucí či invalidní. Takže podpoříme i toto navýšení důchodů. Zvyšujeme procentuálně a podle špatného klíče. Vláda to komentuje tím, že relativně se posílí více příjmy poživatelů nízkých důchodů a sníží se poněkud relativní rozdíly mezi důchody osob s různými předdůchodovými příjmy. Na to upozorňujeme léta. Ale léta také dokola opakujeme, že řešení je valorizovat o pevné částky a podle toho změnit i principy valorizace, tedy tak, aby valorizace neznamenalo to co dnes. Tedy že důchodce s nejnižším důchodem dostane pár korun a ten s nejvyšším důchodem 3 tisíce. To je přeci absurdní. Opět platí to samé. Znova prosím, vážené kolegyně a kolegové, myslete na to. Starobní důchod je primárně sociální dávka. Zásluhovost je až v druhé řadě. A stát nikdy nedosáhne spravedlivé zásluhovosti důchodů, protože na placení vysokých důchodů nemá a není to ani jeho práce. Stát má zaručit sociální jistotu všem svým občanům, kteří to potřebují, nikoliv zvýhodňovat rentiéry či lidi s vysokým majetkem. Senát reaguje správně tím, že kromě 85 let přidává těm, co mají 25 let od přiznání důchodu. Vláda tento fakt ale řeší jen záplatami, a to ještě ne podle potřebnosti, ale věku. Dámy a pánové, velká část našich rodičů, babiček a dědečků žije pod mírou chudoby danou evropskými standardy pro Českou republiky. Premiér Babiš nedávno někde řekl, že na důchody bude. To je správná řeč. Tím bychom garantovali všem potřebným důchodcům důchod alespoň ve výši hranice míry chudoby stanovené Evropským statistickým úřadem, Eurostatem. A jak jsem říkal, je to přibližně 12 tisíc čistého. A my v SPD jsme přesvědčeni, že za důchody do 12 tisíc čistého se skutečně vůbec nedá v České republice vyžít. Mluvím o těch, kdo si nárok na starobní důchod skutečně odpracovali anebo byli invalidní. To by měla být minimální morální laťka, postarat se o ty, kdo si svůj důchod fakticky předplatili či skutečně zasloužili. Takže tady přesně vidíme, jaký je rozdíl mezi slovy a činy, kdy se tady pořád mluví o nějakém navyšování důchodů. Pro to SPD vždycky hlasovalo a díky hlasům poslanců SPD se důchody navyšují. A je to doslova, že nechá vláda zdražit. A Poláci s tím dokonce - teď se chystá perzekuce Poláků ze strany Evropské komise. Nechaly zdražit prostě horentně elektřinu. Díky tomu se zdražily i potraviny. Mimo jiné tedy, těch faktorů je víc, pochopitelně. V podstatě vy jste zpátky těm lidem ty peníze z kapes zase vytáhli. Ta naše ústavní stížnost právě leží na Ústavním soudu, což je ještě další problém, že přestože tam leží už určitou dobu, tak Ústavní soud nekoná. Je to prostě tristní stav. Například v Německu letos navrhli na jaře minimální důchod ve výši 900 eur. Lepíte to prostě z rok na roku. A za šest let, za dlouhých šest let, není na stole žádná důchodová reforma. Nikoliv díky našim narozeným dětem. A vláda se k tomu vůbec nevyjadřuje. Ale to je prostě moc daleký horizont pro vládu. Jinak velká část států EU garantuje výši minimální penze. A ta je mimochodem ve většině zemí výrazně vyšší než životní minimum. Nárok na tuto penzi má občan, který splnil nárok na výplatu důchodu, tedy důchodový věk a minimální počet odpracovaných let. To je přesně to, co my navrhujeme také v našem návrhu zákona. Takže SPD v tomto směru předkládá návrh zákona o minimálním důchodu. Jak říkám, leží tady několik měsíců. Leží tady. A doufám, že nám dáte šanci ho projednat, abychom si prodiskutovali jeho principy a případně ho také co nejlépe, co nejdříve prosadili.
Už jsem tu k tomu vystupoval v prvém čtení a tento návrh uplatním potom v podrobné rozpravě. Pro osvěžení paměti, o co jde. Dříve byl jenom systém dualistický, to znamená, existovalo představenstvo a dozorčí rada. Zkrátka vytváří se různé řetězce akciových společností, které mají monistickou vnitřní strukturu. To není jenom, že ty lidi musíte zaplatit. To je jeden návrh.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se díval teď do systému Poslanecké sněmovny. Tento tisk byl postoupen do prvního čtení někdy v červnu minulého roku. Nám se ve spolupráci s odbory podařilo toto důležité právo obhájit a zachovat. ČSSD nevidí žádný důvod, proč by bylo nutné právo, důležité právo zaměstnanců volit své zástupce do dozorčí rady akciových společností vypustit. Jsem přesvědčen tedy, že tento důležitý institut má smysl, a byl bych rád, aby byl zachován v zákoně o obchodních korporacích v nezměněné podobě.
Já také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Maříkovou a připraví se pan poslanec Benda. Jedná se o
Děkuji za slovo. Tento návrh navazuje v podstatě na věcně obdobný návrh zákona, který byl předložen v předchozím volebním období Ministerstvem financí, jemuž vláda Bohuslava Sobotky uložila jej zpracovat, ale nakonec jej na své schůzi 5. dubna 2017 projednala, ale neschválila. Současná vláda proto opětovně zpracovala návrh nominačního zákona v obdobném znění, schválila jej a následně předložila Poslanecké sněmovně. Obsahem tohoto vládního návrhu je povinnost jednotlivých ministerstev provést při výběru osob do řídícího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu, která spadá do působnosti tohoto ministerstva, otevřené, transparentní výběrové řízení na danou pozici. Podle návrhu zákona také budou ministerstva muset veškeré personální nominace nejen do řídících, ale i dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, které spadají do jejich působnosti, předložit výboru pro personální nominace, který je následně projedná a zaujme k nim stanovisko. Navržený zákon dále upravuje i postavení, složení a působnost tohoto výboru, který bude poradním orgánem vlády. Návrhem zákona upravený nominační proces se pak použije u všech obchodních korporací bez ohledu na výši majetkového podílu státu v nich, dále též na státní podniky, národní podnik a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Stanovisko výboru pro personální nominace k nominaci bude mít doporučující charakter. S oběma těmito změnami lze za vládu jako předkladatele plně souhlasit. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Pastuchovou.
Ráda bych vám nyní představila, nebo řekla několik slov k svému pozměňujícímu návrhu a hned na úvod bych chtěla říct, že prozatím nejsem zastánkyní jakýchkoliv kvót. Můj pozměňovací návrh, který předkládám, je v podstatě takovým doporučujícím opatřením, jehož cílem je zajistit vyvážení složení výboru a výběrové komise a předcházet tak úmyslnému i neúmyslnému znevýhodnění některého pohlaví v rámci rozhodování výboru a výběrové komise. Proč je takové opatření důležité? Vyrovnané zastoupení žen a mužů je jedním ze základních principů moderních demokracií. K aktivní podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a odstraňování vertikální genderové segregace České republiky vyzývá řada mezinárodních organizací a jejich orgánů, mimo jiné Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen. Rozličné studie ukazují, že rozmanité týmy fungují výrazně efektivněji než kolektivy homogenní. A nakonec státní podniky a obchodní společnosti ovládané státem mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro soukromé společnosti.
V obecné rozpravě dále je na řadě paní poslankyně Gajdůšková a připraví se paní poslankyně Richterová.
Děkuji ještě jednou za slovo. Přihlásila jsem se takto ještě do rozpravy, abych navrhla to, co jsem avizovala při předložení tohoto návrhu zákona. Navrhuji tedy tímto zkrácení doby na projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dnů. Já jsem připravena v rámci pozměňovacího návrhu v rámci druhého čtení tento návrh předložit. Ale protože to není jednoduchá materie a bude potřeba to skutečně udělat, tak aby to pomohlo a nezpůsobovalo problémy v praxi, aby to také odpovídalo těm potřebám, které tato velmi citlivá oblast má, tak já věřím tomu, že se na to opět shodneme průřezem politických stran. A také jsem přesvědčena o tom, a doufám, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nápomocno při zpracování toho návrhu, tak aby to bylo legislativně technicky v pořádku. Této problematice je skutečně potřeba se věnovat. Samozřejmě v tom pozitivním. Je to obdivuhodné. Je to oceněníhodné. Na druhou stranu jistě i vy máte ty informace, o kterých mluvila paní poslankyně Aulická, že jsou subjekty, které zneužívají a jsou schopny zneužívat jak těch lidí se zdravotním hendikepem, tak i toho systému, tak jak je v této chvíli nastaven. I tomu se budeme muset věnovat. Řekla jsem vše, co jsem potřebovala sdělit při projednávání tohoto návrhu zákona.
Tak děkuji paní poslankyni. Dalším a posledním přihlášeným v obecné rozpravě je paní poslankyně Richterová, které tímto dávám slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně. Připomínám rodičovský příspěvek. Tato vláda nám naprosto zbytečně předkládá věci, které chceme podpořit všichni napříč spektrem, pozdě.
Já vás poprosím o klid, protože opravdu není úplně příjemné hovořit do hučícího sálu. Každý z vás si to může zažít a nikomu to z vás není příjemné. Takže já bych poprosil, abyste opravdu se ztišili a poslouchali, co řečník říká.
Paní ministryně říkala, že do konce příštího týdne bude dohoda. Já bych ještě jednou poprosila o potvrzení toho, zda bude dohoda tedy valorizačního mechanismu, toho, jak se to bude každoročně řešit. Čili zase budeme tady další rok řešit to samé, případně za dva roky. A proto ještě poslední otázka. Kolik lidí se na ministerstvu této agendě věnuje? Kolik lidí má na Ministerstvu práce na starosti agendu zaměstnávání osob se zdravotním postižením? To by myslím také mělo ukázat, jestli vlastně je to ta dostatečná priorita.
Ano. Kolegyně, kolegové, já jenom takovou drobnost. Já bych rád věděl, co to je.